Ale každý z vás, kdo máte malé dítě, asi se mnou budete souhlasit, že zájem dětí je jednoznačný, aby v batolecím věku byl ideálně s maminkou, s babičkou, v nějakém kolektivním zařízení jenom krátkodobě. Čili z hlediska dvouletých dětí je to jasné. Z hlediska mateřských školek si uvědomme, že se jedná o předškolní vzdělávání. Ony chtějí být učitelkami, chtějí se věnovat předškolnímu vzdělávání dětí. A celá kvalita předškolního vzdělávání České republiky půjde do háje, když to řeknu lidově. Nebál bych se použít slova "věková inkluze" v této věci. A pak je tady třetí faktor. To není velice složitá matematika. Pro desetitisícové město to znamená postavit novou školku navíc a podobně. Je to v řádech miliard korun. Zmíním v této věci pro takové ty evropské nadšence, že jenom tři evropské země mají obligatorně zajištěna místa pro děti mladší tří let ve školkách. Jenom tři. Je to Dánsko, Finsko a Belgie. Všechny ostatní mají tři roky a výše, nebo to garantováno nemají. Takže to je ta část týkající se dvouletých dětí. Druhá část je povinná školka. Spousta dětí ze sociálně slabších rodin tam nechodila, ale ona nechodí často ani do školy. Má to totiž i oběti. A ten přínos je velká otázka. My nemáme žádné zvýšení kvality našich prvňáčků nebo páťáků. Prostě jako lepší výkon vzdělávací soustavy.
Děkuji. To byla poslední řádná přihláška do obecné rozpravy. Nicméně jsou tady dvě faktické.
Děkuji za slovo. Myslím si, že ten seminář měl velmi dobrou kvalitu. Myslím, že mohli říct veškeré názory, které měli, a bylo na ně reagováno. Takže za mě to bylo naprosto v pořádku. Tu výtku dostávám opakovaně, ale vlastně vůbec nevím, na čem je založena. Co někomu vadí, že průmysl byl nějak opomenut.
Také děkuji.
Tam vůbec není potřeba vyjmout to z té úrovně dnešní, z toho, že je to opatření obecné povahy a že je to soudně přezkoumatelné. Dnes bylo možné účinněji než v tom veřejném projednávání, které nepomohlo, tak až tím soudem bylo možné řešit, že tam chybí konkrétní opatření, prioritizace, že chybí časový harmonogram. Pokud pouze uložíme, že musí být přijatý dokument s nějakým časovým harmonogramem, ale skutečně nebude možné se zasadit o to, aby to bylo k něčemu, aby to nebyl, jak jsem říkala, papír pro papír, tak nemáme šanci. A jak už zaznělo, ten pozměňovací návrh byl předložen po konzultaci s Ministerstvem životního prostředí. Tady se najednou otáčí ten proces - ministerstvo si říká, co by si přálo. Tak to mějme také prosím na paměti.
Abych reagoval na to, co říkala paní kolegyně předřečnice Richterová. Dává práci statisícům lidí. Vytváří značnou část našeho hrubého domácího produktu a bez něj si fungování naší ekonomiky, tedy i života nás všech, nedokážeme představit.
Tak, děkuji. To bylo poslední faktická poznámka. Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak ji končím. Zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě.
Tady se jenom jedná o povinnost, aby školka přednostně přijímala spádové dvouleté děti před nespádovými čtyřletými. Ohrazuji se proti tomu, že bychom chtěli bránit matkám v tom, aby se vrátily do práce, nicméně ten zákon prostě, tak jak je navržený, nemá tu institucionální podporu, která je pro toto opatření potřeba, a během těch dvou let nejsme schopni ji zajistit. To prostě dneska už víme. To je jedna část. Druhá část je to povinné předškolní vzdělávání. Údajný cíl byl ten, že jsme chtěli, aby děti ze sociálně vyloučených lokalit chodily do školky, kde se připraví na základní školní docházku. Proto to opatření bylo zavedeno. Vůbec se to neděje. Takže my rozhodně podporujeme to, aby předškolní děti měly nárok na to být přednostně přijaty, proti tomu nemáme vůbec nic. Takže tolik názor velké většiny našeho klubu.
Požádám pana kolegu Munzara o strpení. Nyní mám dvě faktické poznámky - paní poslankyně Valachové a paní poslankyně Černochové.
Naopak si obce vynutily jeho nezrušení právě s ohledem na přijetí tady té novely a pokračuje. V letošním rozpočtu jsme dokonce posílili tady v Poslanecké sněmovně mateřské školy o 350 milionů korun. Také jsme přijali doprovodné usnesení, které zavazuje sloučit všechny investiční programy dané školské soustavy, aby to bylo efektivní.
Chtěla jsem se stejně zmínit jako pan ministr Richard Brabec o tom, že výbor životního prostředí uspořádal kulatý stůl. Byla to moje iniciativa. Ten kulatý stůl moderoval pan Bohuslav Sobotka a podle mě měl velmi dobrou úroveň. Účastnili se ho zástupci akademické obce, vědeckých institucí a také správců přírodovědných sbírek a Národního muzea například a byly tam vlastně dojednány nejasnosti, které v tom návrhu zákona byly. Máme usnesení z garančního výboru, výboru pro životní prostředí, který s tímto zákonem je v souladu, schvaluje ho, a stejně tak souhlasí s pozměňovacím návrhem.
Děkuji. Zatím mám dvě přihlášky, pan poslanec Zahradník a potom pan poslanec Vácha. Děkuji.
Jenom krátce. Pokud se tohle nepodaří udělat kvalitně, tak bude opravdu ohrožen výzkum v České republice. Děkuji za pozornost.
A teď tady mám pana poslance Benešíka s přednostním právem, ale vzhledem k tomu, že pan předseda Bartošek tu je, tak si nejsem jistý, jestli to lze uplatnit. Pak jsem tady měl z místa pana poslance Luzara, ale ten před chvílí mluvil a nevidím ho tady. Prosím, pusťte pana poslance k mikrofonu.
Vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za slovo. Tady zaznělo pár takových nepřesností. V tom pondělním jednání se tam hlasovala celkem tři usnesení. Rada bezpečnosti není schopná přijmout nějaké usnesení, kterým by to vyřešila. To bylo meritum sporu mezi Rusy a Američany na tom jednání, protože Američané chtěli, aby byla možnost určit viníka, zatímco Rusové to chtěli ponechat v rukou Rady bezpečnosti. Myslím si, že tohle je dlouhodobě problematická situace a že Česká republika a obecně celé mezinárodní společenství by měly usilovat o to, aby se ty mechanismy a procesy nastavily takovým způsobem, aby se tohle už nemohlo opakovat. Chtěl bych poznamenat, že ano, sice máme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, problém trochu je, že vyžaduje jednomyslně rozhodnutí všech členských států, takže je docela velký problém se na něčem shodnout, a pak právě narážíme na to, že některé členské státy jednají na vlastní pěst. Co se toho týče, Velká Británie, Francie a Spojené státy působily v Sýrii. Problém je, že v podstatě to rozhodnutí vycházelo z iniciativy jejich vlád. Nebylo konzultováno s parlamenty. Čímž se tady dostáváme k tomu, co už kolegové zmiňovali. My máme problém nějakým způsobem zajistit demokratickou kontrolu těchto věcí. Ono to tady bylo na úvod debaty hodně diskutováno v souvislosti jak s panem premiérem, tak s paní ministryní, tak s panem ministrem v demisi. Problém je, že vláda nemá demisi a jedná, přestože parlament se k tomu neměl příležitost vyjádřit. To je prostě situace z pohledu druhu homo sapiens špatná a měli bychom jí do budoucna předcházet.
Jádro problému je právě v tom, jak a kým budou chemické útoky vyšetřovány. To je ten zásadní problém. Takže ta dobrá vůle musí být na obou stranách. A ještě k panu poslanci Foldynovi. Ano, byla to vláda sociální demokracie, která souhlasila s bombardováním Srbska. Já mám nad tímto bombardováním otazníky. Já s tím mám velký problém. A je zajímavé, že toto je pořád připisováno Václavu Havlovi, který možná použil ten termín, a taky jsou o tom disputace, humanitární bombardování. Co se týče i výroků pana premiéra o tom, že ta situace se měla řešit například evropským Marshallovým plánem, výborně. Podívejte se na stránky KDU-ČSL. Nevím, kdo to navrhoval před námi. Podle mne úplně nikdo. Je to levnější, než aby se ten problém přenášel k nám do České republiky. A myslím si, že toto pro občana bude srozumitelné.
Já také děkuji.
Jsou tady dva protichůdné názory. Byly použity chemické zbraně, nebo nebyly, a na místo toho, aby tam přišel tým expertů a opravdu to vyřešil, tak jsme to řešili rozstřílením raketami.
Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Vojtěch Filip. Pane poslanče, máte slovo.
František Hezoučký, který čtrnáctkrát na základě zmocnění mezinárodní agentury kontroloval to zařízení, a zařízení bylo Mezinárodní agenturou pro atomovou energii uznáno jako zařízení, které je v souladu s mírovým využíváním jaderné energie. Tolik tedy k některým výhradám, které máme. Co ještě musím dodat. Česká republika na samotném zákonu výrazně prodělala, protože přišla o tu zakázku, zakázku v tom vzduchotechnickém zařízení, protože jsme nedodávali žádnou jadernou část. Nehodlám to tady nijak dále rozvádět. Problém byl v čem? Takže když někdo říká, že prostě je to zájem mezinárodního společenství, tak ten zájem mezinárodního společenství já kvalifikuji tak, že je zájem, aby to nevyráběli Češi, ale aby si vydělal někdo jiný. Ale připomínám, že ekonomické sankce byly zrušeny, že je mezinárodní společenství zrušilo a že jako stát Organizace spojených národů bychom se měli více zabývat tím, nakolik je to pro Českou republiku ekonomicky výhodné nebo nevýhodné, nakolik je to pro nás i z politického hlediska výhodné nebo nevýhodné a nakolik v podstatě uvolňujeme prostor v tom konkurenčním boji jiným. Já jen říkám, že pokud nemáme vstupovat do cizích práv a máme si zachovat svoji vlastní důstojnost, máme si zachovat povahu státu, který ctí mezinárodní právo, tak přeci nemůžeme rozhodovat bez důkazů. Ano, tady bylo správně řečeno myslím v některých vystoupeních přede mnou, že Rada bezpečnosti rozhodovala tak, že osm států se postavilo proti té rezoluci Ruské federace, to je pravda. Žádná rezoluce nebyla přijata. To ani nebylo možné. A ten si zaslouží odsouzení. Že nebude odsouzen, to je samozřejmě pravda, protože ti tři stálí členové Rady bezpečnosti se dopustili něčeho, co je v rozporu s jejich postavením. A vraťme se ke konstrukci Rady bezpečnosti. Někteří rádi zpochybňují hrůzy druhé světové války. Zpochybňují holokaust. Zpochybňují jiné věci. A my si nemůžeme dovolit se postavit na stranu těch, kteří budou bez důkazů podporovat něco, co je podle mezinárodního práva aktem agrese. A druhé, co si nemůžeme dovolit, je, abychom přispěli a stáli na straně těch, kteří zpochybňují mezinárodní právo. Zpochybňuje jedinou autoritativní organizaci, která může říct, že útok je legitimní, nebo není legitimní. Určitě ne Číně, ani Rusku, dokonce ani Bolívii, ani Kazachstánu, který se mimo jiné zdržel hlasování. To neslouží ani České republice. To je, jako kdybychom řekli, že si můžou Syřané vybrat, kdo bude vládnout v České republice.
Kolegové ještě ladí noty. Toto jsou čtyři návrhy, na kterých panovala většinová shoda. Ostatní kolegové navrhovali ještě další usnesení, na které se i odvolávali, a ta se budou načítat samostatně. Děkuji. Já bych ještě poprosila, pane místopředsedo, jestli by ještě pan předseda zahraničního výboru Zaorálek k tomu chtěl něco doplnit, že se to děje v naší shodě. Schůze
Děkuji a budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě. První tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vážená vládo. Já bych měl dotaz na paní kolegyni. Nevím, jestli jsem to dobře zachytil. Kdo určí, co již je závažné a co ještě není závažné.
Je to opravdu jenom doporučení panu předsedovi vlády. Všichni, jak tady sedíme, víme, že zahraniční politika je věcí vlády ČR. Dokonce to, že někdo obvolá telefonicky předsedy parlamentních stran a řekne jim kolegové, děje se to a to, máme Bezpečnostní radu státu, připravte se na to, že tuto věc budete komunikovat, že se na vás budou obracet novináři, tak je dobré, aby tyto informace ti předsedové měli, aby je měli nezkreslené z médií, aby je měli přímo od zdroje, tedy přímo od předsedy vlády. Není to povinnost, toto skutečně by muselo být v Ústavě, aby to byla povinnost. Je to doporučení. A já skutečně, co si za těch pár let, co působím v Poslanecké sněmovně, vzpomínám, tak tyto věci tak v minulosti fungovaly.
Děkuji za vyjasnění a nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.
Chtěl jsem jenom doplnit jako pamětník, opravdu něco takového se nedá uložit, ale léta to bývalo dobrým zvykem. Minimálně aby si zajistil nějakou sounáležitost nebo aby předešel hysterické reakce plynoucí z nedorozumění. Zdůrazňuji, že to je spíš v zájmu toho předsedy vlády. On to dělal ve svém vlastním zájmu. Je to prostě fajn a mělo by to zaznít jako doporučení.
Poslední móda - dělat politiku na Twitteru, na omezeném prostoru napsat krátký text, a na základě toho analytici na celém světě vyhodnocují, o co se vlastně jedná, to je to nejhorší, co nás mohlo potkat v této mediální době. Už jste se moc rozjeli. Kdo veřejně podněcuje k útočné válce, na které se má podílet Česká republika, takovou válku propaguje nebo válečnou propagandu jinak podporuje, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Jsme v situaci ad post, kdy jsme ani nevěděli, že se něco chystá, že se něco řítí, a naše vláda stála před tím, aby na to nějak reagovala. Ta reakce byla rozporuplná a nejistá, podle naturelu jednotlivých dotázaných. To chápu. Otázka zní, jak reagoval později pan premiér. Já jsem se podíval na průběh vysvětlování v národních parlamentech Velké Británie a Francie, které jejich představitelé činili před svými poslanci, protože oni bez souhlasu svých parlamentů vyslali vojenské síly na území cizího státu a dopustili se mezinárodní agrese. Proč to nemohli udělat? Protože samozřejmě poslanci mají právo ve svých kontrolních rolích, a jak tady zaznělo, máme i my v českém parlamentu výbory, které se tím mohou zabývat, se podívat, jak dalece relevantní ty informace jsou, dle kterých vláda rozhoduje. Oni se raději odvolali na YouTube, na nějaké neoficiální zprávy. A teď my stojíme před tím si říci, kde je pravda, jestli vůbec pravdu jsme schopni získat. Co si ale nejsme schopni odpovědět, je, proč tam ty tomahawky letěly. Ukázat si, že na to máme? V té oblasti už dlouhá léta probíhá válečný konflikt. Ten válečný konflikt je založen na náboženském základě. Hlavními iniciátory napětí v regionu je Saúdská Arábie a Írán. Bez diskuse ano. Nyní do toho vstupuje ještě Turecko se svými ambicemi a silně ambiciózním prezidentem. Odvolávat se na ženevský proces v nynější situaci a žádat jeho obnovení je spíše už jenom trapný pokus dovolávat se možná nějakého postupu nebo nějaké omluvy toho, co činíme, nebo spíše, co jsme nečinili. Když si vzpomenete, jak to probíhalo ze začátku, zcela jasné odsuzování Asada a všichni, co byli proti němu, jsou ti správní demokrati, kteří bojují proti zlému režimu, než se z těch demokratů stal Islámský stát, než se z těch demokratů mnohých stali bojovníci krvežízniví a podřezávající v přímém přenosu ubohé civilisty.
Bude se tedy jednat o dvě hlasování.
Za pár hodin vystoupí ministryně obrany, která během té chvíle svolala vedení Ministerstva obrany, generály Armády České republiky, Vojenské zpravodajství, kde jsme se všichni domluvili na tom, jakými jsme disponovali informacemi, ať už od zpravodajců, nebo od generálů, nebo samozřejmě ze strany NATO. Já osobně jsem ubezpečila českou veřejnost jako česká politička, že čeští občané, čeští vojáci na UNDOFu nejsou ohroženi a jsou v pořádku. Následně jsme informovali o tom, že došlo k válečnému vojenskému zásahu ze strany USA, Velké Británie a Francie na Sýrii. Dva ministři vlády, je to jedno, že jsme vláda v demisi, se postavili za české občany, abychom my je informovali o tom, jaká je situace a že jsme v bezpečí. A vy, mnozí z vás, nám píšete, že my dva za něco můžeme? Já osobně nemám problém, pokud tento bod bude zařazen, ale počítejte s tím, že spousta informací je v utajovaném režimu, takže vám navrhuji, aby některé body byly zařazeny na výbory, jak to navrhl pan ministr Stropnický.
Já vám děkuji, paní ministryně.
Já jsem počítal, že toto zazní, a je to naprosto korektní. KDU-ČSL dlouhodobě říká, že, byť se jedná primárně o technologie mírového charakteru, nepodpoří, nikdy nepodpoří dodávky tohoto druhu technologií do islámského režimu, který vykazuje velmi zjevné známky diktatury. Čili tyto dvě věci, byť možná se někomu zdá, že spolu nesouvisí, spolu souvisí. A já znovu za klub KDU-ČSL opakuji, že my embargo, které je podle našeho názoru naprosto správné na dodávky jaderných technologií do Íránu, který je evidentně sponzorem terorismu a násilí, v tomto regionu nepodporujeme.
Hlásil jste se dřív, já jsem vás evidoval.
Já chci říct, že my jako nejsilnější opoziční strana jsme tu debatu nevyvolali. Přijde mi nešťastné, aby se ta debata vlastně vedla, aniž bychom rozhodli o tom bodu, nebo ne. Podle mne nemá znít stanovisko České republiky, ale vlády České republiky. Ne že bychom tady chtěli nějak příliš vystupovat, zdržovat a věnovat se tomu několik hodin. Z mého pohledu vyčinil oběma svým ministrům, a pak z toho vzniká ten zmatek. Já bych to považoval za legitimní, neveřejně, bez mikrofonu tady takovou informaci dostat. Chci jenom upozornit, že tu debatu iniciuje potenciální koaliční partner hnutí ANO. Abychom zase neříkali, že opozice chce něco zdržovat. Opozice v této chvíli nic nenavrhla, možná se k tomu návrhu připojí.
Děkuji, pane předsedo.
Tato rezoluce totiž pro všechny státy OSN stanoví a pro mezinárodní právo vytvořila definici agrese.